Gustáv Husák by se červenal. Ten při svém lhaní měl za zadkem sovětské tanky. Nevím, koho máte za zadkem vy. Tak nevím, proč vám nedat znova opakovaně příležitost, abyste přiznali barvu. Slibovali jste lidem konec korupce, namísto toho zavádíte korupci systémovou. Ta je pro demokracii podstatně ničivější než náhodné zlodějiny. Odvaha Babišových koaličních partnerů končí při siláckých řečech na vlastních sjezdech. Na jedné straně obelháváte spolustraníky a veřejnost, ale sami sebe usvědčujete z cynismu...
Já vám rozumím, pane poslanče.
Odvaha Babišových koaličních partnerů končí při siláckých řečech na vlastních sjezdech. Na jedné straně obelháváte spolustraníky a veřejnost, ale sami sebe usvědčujete z cynismu, když dokazujete, že si problém uvědomujete. Tím však vaše akceschopnost končí. Máte ministra, kterému bylo přiřazeno ve Sněmovně označení ministr bez práce. Jednak se ho musím zastat. Jeho vzbouřená agentura je důkazem, že něco dělá, minimálně problémy. Pokud by chtěl něco skutečně pozitivního udělat, tak přijít s kvalitním zákonem o střetu zájmů. Na novou skutečnost by měli zodpovědní politici zareagovat bezprostředně. Naopak, vysávání peněz daňových poplatníků bude akcelerovat. Vždyť se ohlédněte zpět na vaše dosavadní fungování. Ke smůle české demokracie a politické kultury stát výrazně ingeruje, či dokonce ovládá některé síťové obory. Ke smůle pana ministra zdravotnictví Němečka i v resortu zdravotnictví lze najít několik typů síťové ekonomiky a pan Babiš si s útoky na tento resort nedá pokoj, dokud tam svoje lidi neumístí. V resortu zemědělství nemusí ani příliš zasahovat, tam má dveře aktivně otevřené. A dopravě se zas tak moc nedaří, tak možná na chvilku dá resortu pokoj, ale zde je například hezký síťový byznys na železnici. Možná ho už jeho lidé poučili. Pane premiére, je vaší osobní politickou odpovědností tento střet zájmů urychleně řešit.
Nás velmi zneklidňují slova předsedy europarlamentu Martina Schulze, který řekl, že mnoho zemí mluví za zavřenými dveřmi jinak než na mikrofon. Do toho mi zapadá, že i někteří čeští europoslanci svým hlasováním tyto kvóty podpořili. V této věci musí postupovat Česká republika nesmlouvavě a ultimativně. Jedna věc je totiž vyjádřit nesouhlas a čekat, jak to dopadne, druhá věc by byla být lídrem opozice vůči Evropské komisi. Pokud mám panu premiéru Sobotkovi skutečně věřit, že zabrání nedobrovolnému přijímání uprchlíků, ať už na základě kvót, či jakkoli jinak, velmi rád by to tady od něj slyšel veřejně na mikrofon. Chci slyšet, že nám i všem občanům dává garance, že tomu zabrání a že za to přejímá osobní politickou odpovědnost. Než se tak stane, tak nemám příliš důvodů této vládě věřit.
Já děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Havlovou, připraví se paní poslankyně Chalánková.
Jak všichni víme, tato komise byla zřízena již v listopadu 2014 a dnes je to již přes půl roku, co je blokováno zahájení vyšetřování, protože není zvolen předseda. Opravdu takhle vypadá upřímná snaha o zřízení komise? Pokud se důkazy zničí opravami, soudy už pak nikdy nebudou mít podle čeho rozhodnout a Česká republika tak za ty zfušované mosty už nikdy nemusí dostat peníze zpátky. Ptám se proto pana ministra: Může nám i veřejně garantovat a veřejnosti, že rekonstrukce mostů neohrozí další vymáhání reklamací od společnosti Eurovia? Problém je ale v tom, že vláda je u moci už rok a půl a to je rozhodně dostatečný čas, kdy k vyřešení mýta mohlo dojít. Za nevypsání nové soutěže o mýtu má politickou odpovědnost současná vláda. Resortu dopravy ubližuje to, že se vyměnil ministr, a kdyby byl na Ministerstvu dopravy od začátku ministr pořádný, tak se tendr stihl a nemuselo dojít k výměně šesti generálních ředitelů na ŘSD. A obávám se, že odešli s tučným odstupným, včetně ředitelů úseků, z peněz daňových poplatníků. A tak mi dovolte na závěr položit řečnickou otázku: Sešli jsme se tu proto, abychom se vzájemně osobně napadali, nebo aby opozice dala jasně najevo, s čím není spokojená a co vládě vyčítá?
Děkuji a nyní prosím s přednostním právem pana ministra Ťoka.
Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem nechtěl příliš do této debaty zasahovat, ale rád bych tu uvedl na pravou míru dvě věci. Takže my je opravujeme, opravujeme je ve prospěch všech, kteří na nich mají jezdit. Já si myslím, že žádného občana nezajímá, jestli máme schovaný důkaz, nebo nemáme. Jen jsem chtěl říci jednu záležitost.
Prosím k mikrofonu řádně přihlášenou paní poslankyni Chalánkovou, připraví se pan poslanec Karamazov. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi rovněž přednést několik slov. Velmi bedlivě jsem sledovala dění na sjezdu KDU-ČSL. Velmi bedlivě proto, že jsem doufala, že lidovci najdou odvahu vymezit se proti současnému stylu vládnutí provázenému bezprecedentním střetem zájmů, že se přihlásí k demokratickému odkazu svého zakladatele, k politice růstu a stabilizace svobodné společnosti. Dnešní politická realita postupné oligarchizace společnosti, a ne řízení, ale přímo používání státu jako vlastní firmy, musí nutně děsit jak řadové členy, tak vrcholné představitele KDU-ČSL. Proto jsem byla potěšena, když jsem z úst vedoucích představitelů této koaliční strany uslyšela slova ostře odmítající patologické projevy současného vládnutí. Jsem vděčna panu místopředsedovi za tato slova. Zástupci KDU-ČSL v této Sněmovně mají právě teď příležitost dokázat, že to, co na jejich sjezdu zaznělo, nebylo jen pouhou předvolební proklamací, a dokážou to naprosto jasně svým hlasováním.
Cituji: Já bych osobně pokládal za nejčistší řešení, kdyby si pan Babiš vybral mezi tím, jestli bude podnikatel, nebo politik, a zvolil roli politika. Tolik před více než rokem pan premiér. K tomu pan premiér v březnu 2015 dodal: Problémem je ale fakt, že se předseda našeho koaličního partnera ANO Andrej Babiš po vstupu do vrcholné politiky, po vstupu do pozice místopředsedy vlády a ministra financí nevzdal svého ekonomického a mediálního vlivu. Koncentruje tak nyní v jedné osobě politickou, ekonomickou i mediální moc v rozsahu, jaká nemá v naší zemi po roce 1989 obdoby. Dostává se tak díky tomu do permanentního rizika střetu zájmů. Naše zákony týkající se právě střetu zájmů, financování politických stran a regulace mediálního trhu nebyly na nic takového připraveny. O to větší je současná odpovědnost sociální demokracie jako tradiční vnitřně demokratické a svobodné politické strany. Odpovědnost za udržení demokratických pravidel a podmínek pro svobodnou politickou soutěž. Odpovědnost za to, že naše vláda - stále cituji pana premiéra - bude vždy důsledně hájit veřejný zájem. Ano, pane premiére, já s většinou toho, co jste tady řekl, souhlasím. Je to vaše odpovědnost. Je to odpovědnost vaší politické strany, ale bohužel, vy o té odpovědnosti mluvíte, ale nic s tím neděláte. Tváříte se, že je všechno v pořádku, a tím nehájíte důsledně veřejný zájem. A to, že si to uvědomuje i další, nejmenší člen vládní koalice, o tom svědčí slova Pavla Bělobrádka, který v březnu 2015 řekl: To, že tady to propojení je, věděli voliči už před volbami. Ani vstupem do politiky na tom Andrej Babiš nic nezměnil. Konečně, ani to nesliboval. Je to hodně nestandardní, nicméně je to realita. Tak já, když je něco hodně nestandardní v demokracii, tak mám ve zvyku zpozornět. Souhlasím s panem vicepremiérem, že to je hodně nestandardní, ale už se nehodlám smířit s tím, že to je realita. Ono to totiž není tak, že voliči věděli o střetu zájmů Andreje Babiše před volbami. Jak konkrétně vypadá to zneužívání, využívání politické moci Andrejem Babišem ve prospěch jeho firem? Já tady připomenu pár skutečností, pár čísel. Nebudu už mluvit o tom, o čem jsme tady mluvili opakovaně, a to je zákon o spotřební dani, tedy podpora biopaliv, kde je to markantní a kde navíc došlo k naprosto pokryteckému jednání jak poslanců z hnutí ANO, tak poslanců z jiných vládních stran. To, že tu nějaký střet zájmů je, přece všichni víme. Ví to i Andrej Babiš, proto na schůzích vlády nejméně sedmkrát v poslední době oznámil střet zájmů. Mohu vám i vyjmenovat ty kauzy, kterých se to týká. Ale pan ministr Babiš vyhlásí střet zájmů, někdo jiný se ochotně za něj ujme prosazování jeho zájmů, jeho ekonomických zájmů, předloží ve vládě to, co připravilo Ministerstvo financí, předloží to tady v Poslanecké sněmovně, a ten faktický střet zájmů a to faktické zneužití moci tady nakonec stejně nastane. Mohu pokračovat v těch konkrétních příkladech. Firmy z Agrofertu se účastní veřejných zakázek, výběrových řízení a ty zakázky vyhrávají. V roce 2013 totiž firmy z holdingu Agrofert na investičních pobídkách nezískaly ani korunu, takže minimálně v tomto případě se účast ministra financí a majitele holdingu Agrofert ve vládě nepochybně této firmě vyplácí. Já kladu jenom otázku, na kterou si můžete odpovědět sami, jak je možné, že se firmě Agrofert tak dobře daří, tak mimořádně daří ve chvíli, kdy její majitel se přestal naplno věnovat jejímu řízení a věnuje se své činnosti ve vládě. Vyplývá z toho jednoznačně to, že premiér vlády nemá aktivity svého ministra financí pod kontrolou, protože jinak by nemohl dopustit to, co sám označuje za problematické, že v tomto směru vládu neřídí, anebo, a to je ještě horší, že tuto situaci nechce řešit. A pokud tuto situaci nechce řešit premiér, pokud ji nechtějí řešit demokratické politické strany zúčastněné ve vládě, pak tuto situaci musí řešit opozice. Proto jsme dnes tady a proto jsme vyvolali hlasování o nedůvěře vlády Bohuslava Sobotky.
Víme, co budeme dělat s těmi nezaměstnanými?
Pan poslanec Beznoska, připraví se paní poslankyně Lorencová a ještě tedy potom fakticky pan poslanec Blažek.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Krátká reakce na pana premiéra, je velmi podobná té reakci, kterou měl pan kolega Fiedler. Protože opravdu s tím, že přišla ekonomická krize v roce 2008, tehdy pravicová vláda moc dělat nemohla a ani za ni nemohla, zrovna tak jako vy v žádném případě nemůžete za poměrně robustní ekonomický růst teď. To je první poznámka. A druhá poznámka na paní kolegyni Langšádlovou. Velmi souhlasím s tím, že možná pohár přetekl a že se bavíme o tom, jakou politiku v České republice chceme mít. Jestli to může být politika prorůstání manažerů jedné firmy do státní správy, oligarchizace politiky, zakládání hnutí s účelem byznysovým, to znamená zisku, profitu, bez názorů, bez ideálů, anebo chceme tu politiku, která vychází ze standardního střetu standardních politických stran. I to je dnešním tématem naší debaty.
A to je to, co zřejmě kolegům, kteří tady dlouhá léta před námi byli, nejvíc vadí. Nejvíc jim vadí, že by mohlo dojít ke změnám, které zásadním způsobem ovlivní to, v jaké situaci jsme se ocitli, a že to ovlivní k lepšímu. O to jim jde. Aby neprošly věci, které skutečně mají reálný základ změnit politiku , změnit situaci.
Já bych reagoval na projev pana premiéra, který se dá označit tak, že to byl typický projev ženatého muže. To znamená, pokud se nepochválí sám, nikdo tě nepochválí. Projev byl kvalitně přednesen, ale měl jednu vadu. Úplně se vyhnul tomu podstatnému, proč tu jsme. My tu nejsme kvůli nějakým biopalivům a podobným věcem, to je jenom znak něčeho, co se systémově děje. Víte, já jsem v této Sněmovně a nejenom tady slyšel mnoho řečí o tom a mnoho rad, jak to má třeba fungovat v takovém Rusku. proto jsem se do těch debat nezapojoval, mimo jiné. Ani on by si to nedovolil. My nemáme co radit Rusku, my máme sami docela velmi zásadní problém, který spočívá v tom, že systémově dochází k nevídanému a u nás netradičnímu prorůstání byznysu a politiky. A co se děje dneska? Dnes se zavádějí moresy - tehdy to byly sovětské moresy a on se tomu fyzicky bránil. Dnes se zavádějí horší moresy, než jsou v Rusku, a pan předseda Sobotka hlasuje pro. A ještě to hájí. Vždyť sociální demokracie má docela úctyhodnou historii a vy si fakt neuvědomujete, jakým způsobem všechny své předchůdce poškozujete?
Já ještě navážu na to hlavní dnešní téma, kterým určitě je střet zájmů a ohrožení demokracie v naší zemi, citací ze sjezdové rezoluce ČSSD, kde tato strana říká: "Náš demokratický systém se nesmí stát předmětem manipulace ze strany bohatých oligarchů vlastnících a kontrolujících současně firmy, média i politická uskupení." K tomu dodává Bohuslav Sobotka: "Jen dost těžko můžeme předstírat vyrovnaný spravedlivý souboj mezi politickými stranami a podporu voličů v situaci, kdy jedna strana má vliv skrz média, která vlastní přímo její předseda." O tom se dnes bavíme, vážený pane předsedo vlády, zda přispíváte k naplnění této vaší sjezdové rezoluce, nebo jestli tady jenom podivným mlžením zastíráte ten fakt, k jakému střetu zájmů zde došlo a k jakému ohrožení demokracie dochází v naší zemi.
Děkuji. Já poprosím všechny, aby se usadili, mám zde celou řadu faktických poznámek, tak je prosím vyslechněme v klidu. Nyní má slovo pan poslanec Chvojka.
Děkuji za slovo, pane předsedo. A paní Lorencové jenom prostřednictvím pana předsedy.
Pan Babiš velmi často říká, že se rozhodl vstoupit do politiky, aby bojoval proti Matrixu, který v této zemi podle něj byl. Pokud v této zemi nějaký Matrix byl, tak byl pan Andrej Babiš vždy jeho integrální součástí. Dnes vedeme spor jenom o to, jestli má být jeho součástí, anebo jeho hlavou.
Děkuji za dodržení časového limitu. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska k faktické poznámce, poté se připraví pan poslanec Chalupa také k faktické.
Promiňte opožděnou reakci. Nadále máme samozřejmě s Úsvitem řadu neslučitelných východisek.
Nechci se tady pouštět do diskusí, na diskuse máme výbory a podvýbory této Sněmovny, kde se skutečně pracuje. Tam máme za úkol věci, jako je obrana této země, bezpečnost spoluobčanů a jiné věci. Nechte na mě prosím, jak já chápu politiku. A já nechci, aby moje děti vyrůstaly v prostředí, které se tady dlouhodobě nastavovalo. Proto této vládě dávám důvěru, protože věřím v to, že tato vláda a ti lidé, kteří byli zvoleni ... Protože vy máte možnost za dva roky vyjádřit svou nedůvěru této vládě tím, že budete zvoleni národem! Zatím jste to nevyhráli.
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta s faktickou poznámkou.
Já jenom zareaguji na pana kolegu Chalupu. Skutečně v tom byly pravicové vlády velice slabé, protože kdyby šly brutálně a důsledně do toho, že budou likvidovat klientelismus, tak vy jste dneska měli možná jiného předsedu nebo byste ani neexistovali. Nevím o žádném jiném lobbistovi, že by to takhle tady bylo.
Děkuji.
Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl promluvit o tom, co mě v tuto chvíli tíží. Tady zaznělo strašně mnoho věcí o tom, jaký konflikt zájmů tady máme, jaký klientelismus, jaká korupce tady v nové podobě běží. Nic takového nezaznělo. A z toho vyplývá, že vlastně je s tou činností spokojen a že to bude pokračovat. To je z mého pohledu problém. Když ministr zdravotnictví zřizuje některé nemocnice a zároveň stanovuje úhrady pro celý segment. Buď má ministr zdravotnictví pod sebou fakultní nemocnice, nebo ať stanovuje úhrady. - Velmi zajímavý pohled na střet zájmů. A jak ho odstranit, říká Adam Vojtěch hned v následujících větách: Jednou z možností, kterou si osobně dovedu představit, je, že by úhradovou vyhlášku psalo Ministerstvo financí. V určitých věcech by to pomohlo. Ministr financí by mohl být více odstíněn od zdravotnické lobby než ministr financí . To je velmi zajímavá věta. Musíme si uvědomit, že náš ministr financí se rozhodl vstoupit finančně do zdravotnictví. Ono zdravotnictví představuje objem 250 mld., které jsou vlastně relativně volné, když se do toho vstoupí. A pan ministr Babiš začal skupovat zdravotnická zařízení. Je to ukázka toho, že ten konflikt zájmů bude neustále pokračovat. Prostě proto, že to je velmi jednoduché. Má to jediný háček. Pokud ministr financí bude zásadním a významným majitelem velké části zdravotnických zařízení, nebo dokonce jednoho segmentu zdravotnického zařízení, pak takováto změna, to konečně bude konflikt zájmů při stanovování ceny sazebníku výkonů. V té analýze, kterou dělá pan Adam Vojtěch, je stanovena představa budoucího financování zdravotnictví, kterou budou stanovovat zákony trhu. To znamená, cena se bude nasmlouvávat přímo mezi zdravotnickým zařízením a pojišťovnou a zákon trhu určí, co je nejvýhodnější. V tomto momentu bych chtěl připomenout panu ministrovi, aby svého poradce poučil, že už v učebnicích pro nižší střední ekonomické školy je napsáno, že jsou tři oblasti, ve kterých zákon trhu vůbec neplatí, a jedna z nich je zdravotnictví. Tam to skutečně nefunguje. Prostě když si podle zákona trhu koupíte rohlík nebo chleba, tak víte, co chcete, a víte, co to je. Když si nakupujete zdravotnictví, vůbec nevíte, co si máte koupit, co potřebujete a kolik to má stát. Zákon trhu, rozhodování o ceně, Ministerstvo financí - to vše je bezvadné, soustředí se to v jedné ruce. Konečně tady budeme mít zase zdroj konfliktu zájmů.
Mně se osobně taky nelíbí ten zákon, který podporuje další dotování biopaliv, ale to, co tady probíhá, to je přesně o tom, jak se říká, když zloděj křičí chyťte zloděje.
Já se tady nechci zapojovat do diskuse, zdali tady byl někdo opilý, nebo nebyl. A chraň pánbůh, abych se tady zastával zrovna pana kolegy Kalouska.
Tak. Nyní s přednostním právem pan poslanec Tomio Okamura. Aha. Pardon. Už si to budu pamatovat.
Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se i já vyjádřil k dnešnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Přidat se k takovému člověku je nejen nebetyčná hloupost, ale také planetární ostuda. Stačí si vzpomenout na fakt, že to byl pan Kalousek, kdo si prosadil povinnost Ministerstva obrany nenakupovat přímo, ale přes prostředníka, tedy přes kamaráda pana Kalouska pana Hávu. Machinace na ministerstvu, jehož finance řídil pan Kalousek, vyvrcholily smrtí několika nevinných parašutistů. Netvrdím, že pan Kalousek rozkrádal státní kasu pro sebe, ale vím, že peníze z předražených a zbytečných zakázek putovaly když ne přímo do stranické kasy, tak straníkům. A mohl bych tu pokračovat dalšími kauzami, ale nebudu svůj projev protahovat. Pokud bych chtěl vyslovit já nedůvěru vládě pana Sobotky, pak by byl tím nejzásadnějším důvodem útok na suverenitu naší země, kdy letos v dubnu europoslanci ČSSD a KDU-ČSL hlasovali pro povinné kvóty na přijímání imigrantů do České republiky. Skandální je, že někdo má vůbec tu drzost navrhovat suverénnímu státu povinnost přijímat jakékoliv imigranty. A věřím, že tím pádem hlasovali jak proti vůli svých voličů, tak doufám, že i proti vůli většiny svých kolegů v českém parlamentu. Přesně o tomto svědčí nejen dubnové hlasování vládních europoslanců, ale také letošní rozhodnutí této vlády o přijetí prvních 70 imigrantů z Blízkého východu. Rád bych připomněl, že nejde ani o nějakých dalších 525 uprchlíků, kteří by měli být přiděleni do České republiky. I tady jsem samozřejmě absolutně proti. Jelikož situace je u nás taková, že se na české a moravské děti sbírají plastová víčka, aby bylo na jejich lékařskou péči, a naši senioři mají tak nízké důchody, že není možné žít důstojným životem. Nejprve se musíme řádně postarat o naše vlastní občany, kteří pomáhali budovat naši republiku ze svých daní. Je to největší lež, že se muslim přizpůsobí. Nikde, v žádné západní vyspělé zemi, v žádné západní demokracii nedošlo k přijatelné integraci muslimů. V případě zavedení předpokládané kvóty by to bylo 20 tisíc a víc imigrantů každý rok pro Českou republiku. To je jedno okresní město plné islámských mladých mužů ročně. Připomínám, že většina z nich sice ovládá kalašnikov, ale nepřečte ani tečku, neumí jazyk a nezná žádné řemeslo. Dámy a pánové, dovolte mi zdůraznit, že takový příliv muslimských imigrantů je skutečně smrtící pro celou evropskou civilizaci a že jediné systémové řešení je nulová tolerance nelegální imigrace.